Kdyby to neudělal, nemáme se dál o čem bavit. Je to poctivě posbíraný soubor investic a finančních prostředků na to, aby se žádná stavba nemusela zastavit a aby mohla běžet dál jednak příprava a jednak aby se mohly spouštět stavby, které jsou nejen nachystané, ale na které opravdu Česká republika čeká. A samozřejmě že to bude souviset s tím, co v následných dnech a týdnech musíme udělat v oblasti nákladů na energetiku. Ve výsledku v rámci schvalování rozpočtu odpověď na to, jak zajistíme ty nezbytné prostředky, budete mít. Dřív to není možné a dřív by to bylo neodpovědné. To kdyby se bývalo mělo naplnit, tak to znamená, že se opravdu velká část staveb bude muset zastavit.
Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky.
Já ani ten čas nevyužiju a vezmu to odzadu. Nechci, aby to bylo jako yetti, počkáme si na to, až to řešení přinesete, určitě se o něm budeme bavit. Ale teď to vezmu odzadu, reakce na vaši reakci. Vy jste řekl, že nepotřebujete od opozice chválit. No vidíte, a já to občas rád udělám, někdy za to i od svých kolegů dostanu za uši, že chválím. A kdybyste mě prosím poslouchal, tak já jsem zrovna ty výkupy pozemků komentoval kladně, že prostě to je věc, která se povedla díky liniovému zákonu a nemám důvod k tomu být kritický. Když už tady od vás slyšíme kritiku, jak jsme to nepřipravili, jak jsme to nepřichystali, tak já to doplním a upřesním. Tak to je jen odpověď k tomu, kdo a jak to POZE připravil.
Prosím, případně se přihlasme s faktickou poznámkou. Děkuji.
No dobře.
Naše vláda to schválila. Bylo to v souladu vlastně s reorganizací policie a s výhledem, takže to bylo, tam byl zpracovaný podklad. Ale pane ministře, dovolím si malou korekci vašich slov.
Nejdřív k panu poslanci, který mluvil před paní předsedkyní. Já jsem tady tím neargumentoval. A klidně zpracujte i s přihlédnutím k národním specifikům, kde mají spolkové složky, kde nemají, já s tím nemám žádný problém. Tam se vyplácí nula na neobsazená místa. Tím se mimochodem i v jiných rezortech docela zkresluje průměrná mzda, když se celkové platové výdaje vydělí počtem všech pracovních míst bez ohledu na to, jestli jsou obsazená, nebo neobsazená.
A nyní máte slovo, paní poslankyně.
Tedy v zásadě šlo o naprosto necitlivé a nepatřičné odebrání peněz některým sociálně nejohroženějším skupinám občanů. Jediné, co jim přidala, byla další práce, agendy a povinnosti. To se týká zejména zaměstnanců - nomen omen - úřadů práce, a to přesto, že meziročně stouply daňové příjmy státu jen za první pololetí letošního roku o 90 miliard korun. Ale vládě nestálo za to věnovat ani haléř navíc na položky, o kterých jsem hovořila. Zdravotně postižení, samoživitelé a jejich nezletilé děti, poctiví a loajální zaměstnanci. Co dodat? Vláda rovněž přes opakované sliby do dnešního dne nepředložila návrhy zákonů na zvýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci jiných osob v domácí péči, kde současná výše těchto příspěvků absolutně nestačí na důstojný život a pořízení základních asistenčních služeb, zejména po jejich letošním zdražení. SPD oba tyto návrhy již dávno vypracovalo a čekají zde ve Sněmovně na projednání, které vládní koalice bohužel stále blokuje. Když vidíme novelu rozpočtu, je nám jasné, proč. Její podněty se do velké míry překrývají s návrhy SPD, z nichž velkou většinu jsme zde ve Sněmovně již předložili do legislativního procesu. Vláda však tato expertní doporučení prozatím ignoruje a odráží se to i v její rozpočtové politice. Dle výsledků průzkumu projektu Život k nezaplacení společnosti PAQ Research počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 % koncem roku 2021 na současných 16 %, tedy téměř o polovinu. Nejvíce ohrožení jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Lidé v příjmové chudobě jsou podle definice Českého statistického úřadu ti, kteří žijí s příjmem maximálně 14 782 korun na osobu na měsíc. Příjmově chudá je tedy podle výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. Jejich situace je nesmírně tristní a neudržitelná a vláda proti tomu nedělá naprosto nic. Přitom to měla být jedna z absolutních priorit, když už se vůbec nějaká novela rozpočtu předkládá. To by mělo smysl.
Nyní tedy prosím pana ministra Stanjuru s jeho faktickou poznámkou.
Rozumíme slovu dohoda, že s tím souhlasí obě dvě strany? Bavíme se o období nouzového stavu. Jak to bylo za nouzového stavu za Babišovy vlády? Já mám zprávy od policistů a hasičů, že to tak bylo. Nemám žádný důvod, abych to přepočítával, ani žádný nástroj, abych si vzal tabulky, výkazy práce všech policistů a zkontroloval, zda policejní prezidium to spočítalo dobře, nebo špatně.
Nyní s faktickou poznámkou přihlášená paní poslankyně Oulehlová a následuje pan poslanec Mašek.
Já bych chtěla reagovat na to, co zde bylo řečeno. Týká se to jak policistů, tak hasičů. Máme za sebou covid, máme za sebou nebo prožíváme krizi utečeneckou. Všechno jde na vrub Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a ti lidé opravdu nejsou ohodnoceni tak, jak by měli. Dobře, omlouvám se. Takže jenom podpora policie.
Prosím následně pana poslance Maška.
Já to tady docela dlouhou dobu poslouchám a nestačím žasnout. Nikoho nezajímá, že ministr vnitra byl zástupce sociální demokracie. Kde jste byli, kolegové? Proč jste s tím nic nedělali? Proč jste nenavrhli rezortu Ministerstva vnitra více finančních prostředků? Proč jste nepodporovali návrhy, které jsem tady jako opoziční poslankyně a členka výboru pro bezpečnost předkládala? Přesto ve chvíli, kdy jste s tím vy mohli něco dělat, tak jste nedělali nic a hlasovali jste, jak ministr vnitra Hamáček pískal.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura, prosím.
NÚKIB je vyřešen.
Prosím.
Já bych si dovolila reagovat na své předřečníky. Myslím si, že to, co tady zaznělo prostřednictvím paní ministryně obrany, bylo podle mého názoru velmi nefér, protože my jsme to opravdu, paní ministryně prostřednictvím paní předsedající, dělali. Já si myslím, že za naší vlády byli velmi spokojeni. Já jsem si to byla u naší paní ministryně financí, exministryně financí, ověřit a všichni dostali na odměnách finanční prostředky.
Já jsem od vás ještě nedostala jedinou konkrétní odpověď, jaké investice budou v letošním roce realizovány. Já jsem si odpověděla sama, já jsem pochopila, že žádné. Žádné, prostě ty peníze tam na to nejsou, v těch příspěvkových organizacích, nemůžou být, s myslím si, že je to škoda. Ty projekty jsou připravené a je potřeba na ně dát peníze. To je realita, s těch projektů je mnoho a mnoho dalších. A teď bych se ráda pozastavila u toho, abychom si shrnuli, co všechno tato vláda proškrtala při schvalování rozpočtu. Já to považuji za velmi důležité, protože z toho vyplývá, co je prioritou v kultuře a co není. Program péče o národní kulturní poklad a dědictví, program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, program ochrany a péče o kulturní statky, program na záchranu a obnovu kulturních památek, podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních kulturních zařízení. K tomu není co dodat. A jestli si to neuvědomíme teď, tak to budoucna nebudeme mít našim dětem co předávat. A jestli tady mluvíme o tom, že národ je důležitý, a já jsem o tom přesvědčena, tak kultura dělá národ. Já tady křičet nechci, protože si myslím, že to sem nepatří. Já mám dojem takový, že kultura už není ani Popelkou, kultura se stala pro tuto vládu nechtěným a vyděděným dítětem. A já vám děkuji za pozornost.
Tak v dobrém. Vy jste byli deset křesel ve vládě a ten rezort jste si nevybrali. Je to 5 milionů, důvodem je rekonstrukce hotelu Thermal a zvýšené ceny hotelu Thermal, to je úplně jednoduché. Filmové pobídky - my jsme jednali s Asociací producentů audiovize. Těch 570 milionů, řekněme si to otevřeně, to je starý dluh, který jste tam nechali. Takže těch 570 milionů pouze kryje staré dluhy a teď vytváříme systém, aby to nebyl nárokový systém, abychom realisticky pustili tolik peněz, kolik je potřeba, do toho systému.
S faktickou poznámkou?
Na druhou stranu k tomu dluhu, tak se podívejte, kdo refreshoval filmové pobídky a jak vždycky ty peníze Ministerstvo financí doložilo, aby mohly být čerpány.
Děkuji, pane ministře. Vidím, že z místa se v tuto chvíli s faktickou poznámkou hlásí paní Jaroslava Pokorná Jermanová.
A ještě bych chtěl zdůraznit podle mě velmi důležitý rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, což je odvětví, které bylo nejvíce postižené právě v pandemii covidu a i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Přesto se jedná o kvalitní projekty, které budou mít významný dopad na obnovu a rozvoj území. Obě výzvy - podávání žádostí o dotace - jsme připraveni i vyhlásit. Veřejné budovy jsou třeba školky, školy, obecní úřady, knihovna, další objekty, samozřejmě slouží obyvatelům právě těchto nejmenších obcí. Je to jedna z priorit vlády. Byty nepostavíte, pokud k tomu nebudou patřičné předpoklady, to je příprava pozemků, technická infrastruktura a dále. Často jsem na to dotazován, zda tento program dostane ještě peníze. Já asi s tím přehledem již budu končit. Uznáte jistě, že bydlení, zvýšení energetické účinnosti budov nebo řešení následků živelných pohrom si finance zaslouží, a já bych chtěl proto požádat Sněmovnu a všechny paní poslankyně a poslance o podporu této novely. Já vám děkuji za pozornost.
Jsme země, která má kvůli Fialově vládě nejdražší elektřinu v Evropě a díky tomu má stát rekordní příjmy jak z DPH, tak i přímo očekávané příjmy z ČEZu.
My máme 13.50, což je čas na pevně zařazený bod, kterým je bod číslo Návrh na změny ve složení orgánů
Dobré odpoledne. V tomto bodu rekapituluji, že volební komise vyhlásila lhůtu do 6. září do 12 hodin. Obdržela pouze jeden návrh, a to od poslaneckého klubu Piráti a Starostové, tedy jedná se o výměny a doplnění v rámci kvora, které náleží právě tomuto poslaneckému klubu v orgánech Poslanecké sněmovny. Nové nominace do kontrolního výboru Michaela Šebelová, do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Petr Gazdík, do zemědělského výboru Martin Hájek, do ústavně-právního Petr Gazdík a do zahraničního výboru Jarmila Levko. I zde všechny návrhy jsou v rámci klubu Piráti a Starostové. Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela k tomuto bodu rozpravu.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného. Není tomu tak. Přivolávám kolegyně a kolegy z předsálí. Je zájem o odhlášení, proto vás všechny odhlásím a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování o předneseném návrhu na rezignace v orgánech Poslanecké sněmovny. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 35 přihlášeno 139 přítomných, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní tedy zahajuji druhé hlasování, kterým rozhodneme naopak o volbách tak, jak je přednesl pan předseda volební komise. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 36 je přihlášeno 132 přítomných a všech 132 je také pro. Návrh tedy byl přijat. Já tedy konstatuji, že jsme se vypořádali s oběma body. Děkuji panu předsedovi volební komise a uzavírám projednávání tohoto bodu. Nacházíme se stále v obecné rozpravě, kde je s faktickou poznámkou přihlášená nyní paní poslankyně Oulehlová. Ještě prosím, paní poslankyně, chvíli posečkejte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Výdaje ve všech ohledech, co se týče energií, provozu škol, školek, vůbec té infrastruktury, které města mají, jsou enormně vysoké a ta města už to opravdu dlouho zvládat nebudou.
Ještě faktická poznámka pana ministra Stanjury. A ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, prosím o přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, ať je důstojnější atmosféra pro vystupující.
Velmi často jste ten argument používali, když jsme jednali o rozpočtovém určení daní. Ale to, co jsme slíbili, to jsme samosprávám uhradili. A pokud říkáme, že jsme solidární a že něco řešíme společně, tak ano, tak nějaké náklady zaplatí i samosprávy, ať už obecní, či krajské, ale nepatrnou část té pomoci, o které mluvíme, nepatrnou, určitě mnohem méně, než je podíl na sdílených daních, to se vůbec nedá procentuálně srovnat.
Zmíněný požár totiž ukázal mimo jiné i to, že kapacity tohoto sboru jsou z hlediska základních funkcí podceněné a může to znamenat velké riziko. Obdobně si nepochybně zaslouží zvýšení platů naši hasiči, o tom už tady byla řeč. Já si myslím, že jejich povolání je natolik důležité a natolik riskantní, že skutečně jeho společenská váha je vysoká a měla by být podle toho patřičně oceněná. Hnutí SPD proto podporuje požadavek Polska vůči Německu jako oprávněný. Jsme hluboce přesvědčeni, že stejným způsobem musí postupovat i Česká republika, a myslím, že by to vyřešilo spoustu finančních problémů, do kterých se teď dostáváme.
Děkuju také, dobré odpoledne vám přeji. Pane poslanče, prosím.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládo, rád bych se zmínil o kapitole zdravotnictví. Chtěl bych se zmínit z pohledu zdravotnictví, jak to vypadá. A dále je v téhle kapitole vyhlášen dotační program o objemu 336 milionů, jehož prostřednictvím se budou nestátním nemocnicím refundovat náklady za molekulární protilátky, které nebyly využity. V objemu 900 milionů korun je v tomto případě rozpočtová kompenzace připravená nebo plánovaná taky pro Fakultní nemocnici Bulovka. V této souvislosti bych se chtěl zmínit, že nevím, jestli je to zrovna nejlepší takovýmto způsobem se chovat ke zdravotnictví, když neznáme za prvé chování koronaviru na podzim a příští rok na jaře, jak se bude chovat. To znamená, neznáme výšku investic nutných k řešení eventuálních dalších vln infekce. Za druhé nevíme, jaký bude vývoj války na Ukrajině, a proto neznáme, jaký bude počet nových uprchlíků, kteří se automaticky stávají státními pojištěnci. A za třetí máme značné nedodělky takzvaně v uvozovkách v zanedbané zdravotní péči z koronavirové pandemie, které budou muset zdravotní pojišťovny hradit. Co bude po Novém roce je těžko říct, protože neustále budou dobíhat faktury za energie, a ty se týkají i poskytovatelů zdravotní péče. Zvyšování státního dluhu je obrazem práce nekoncepční, alibistické a válkychtivé vlády, která dala přednost ideologii před zabezpečením občanů. Vláda se nám snaží implantovat iluzi o dočasném charakteru státního dluhu a tvrdí, že jsme na tom vlastně dobře, protože ještě splňujeme kritéria vstupu do eurozóny. Schovávat se za válku na Ukrajině a uvádět tento konflikt jako hlavní příčinu současné ekonomické krize je pro naši společnost nejen zavádějící, ale při podrobném rozboru zásadně škodlivé, protože všem musí být zřejmé, že bez zásadní korekce politiky Evropské unie polovina až tři čtvrtiny z nás faktury za plyn a elektřinu příští rok nedokážeme zaplatit. Česká vláda místo toho, aby se zasazovala o diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině, posílá na úkor bezpečnosti občanů další a další zbraně a finanční prostředky.
Nyní s faktickou poznámkou...
Můžete mě obviňovat, z čeho chcete, ale já se vás vždycky ptám, na všech interpelacích, na všech, a odpověď nula. To je: Nevím, mluvil jsem, zjistím a tak dále. Já jsem se konkrétně ptala na Novou scénu Národního divadla, ta interpelace je dohledatelná. A jestli tady zpochybňujete to, co já říkám, a naznačujete, že lžu, překrucuju, vymýšlím si, tak to bych si prosím vyprosila. Já se k vám arogantně nechovám, ale vy ano. To je úspěch minulé vlády a na tom trvám. Já mluvím o nových investicích, které minulá vláda připravila, připravili je ředitelé příspěvkových organizací. Tak prosím, komunikujme tak, jak to je. Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci.
A tak jsem se zeptal pana hejtmana, když je to memorandum staré čtyři roky, co s tím za ty čtyři roky udělali kromě toho, že to podepsali, vyfotili se a dali toto. A teď nemluvím k přípravě. A ti, co ho podepsali, neudělali nic. Je to rozdíl.
Děkuji. Paní předsedkyně, máte slovo.
Ano, děkuju, abych nebyla ve stresu. Pane ministře, já nebudu tady teď s vámi - ani na to nejsem připravena, připravím se na to, až budeme tady řešit rozpočet 2023, to bude zajímavější - já tady s vámi nepovedu polemiku, jestli my jsme přidali na to nebo na ono. To jste nakonec i uznal, v pořádku. Platy si pamatuju moc dobře. Nedá se to dělat samozřejmě pravidelně, to se dá udělat jednou za čas. To bylo proto, že se nám podařilo zrušit společně s ODS superhrubou mzdu, na tom vydělali zaměstnanci 7 % čistého. Takže nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. Jenom pro zajímavost, takový graf jsem si rychle našla. Takže řešili jsme to, jednali jsme s nimi.
Děkuji. Další v pořadí je přihlášen pan poslanec Vondrák, připraví se pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jako obvykle nebudu hovořit dlouze. Samozřejmě, jsou tam další nároky na finance z pohledu integrace v souvislosti s ukrajinskou krizí, takže také bez komentářů negativních. Někteří z nás energie vysoutěženy už mají, někteří v podstatě čekají na další kroky, které budou projednávány, abychom mohli tyto energie zafinancovat, a hlavně nakoupit, protože to si myslím, že je v daný okamžik možná ještě větší problém. A to je věc, která tedy bude řešena, tak jak je řešena standardně prostřednictvím zřizovatelů. V čem vidím problém, jsou energie a náklady na ně u vysokých škol a u výzkumných institucí. Tam si myslím, že ty finanční prostředky budou narůstat velmi razantně. Já dám teď příklad našeho superpočítačového centra v Ostravě, které samozřejmě se nemůže vypnout.
Konkrétní příklad z nedávna.